Je dobré si to opakovat. Je dobré, aby to všichni v této zemi slyšeli, aby všichni věděli, jak se projednávají zákony v této zemi, zákony, které budou mít dopad na miliony lidí. Dovolte mi takovou malou rekapitulaci. Vláda tímto dnešním postupem řeší deficit státního rozpočtu. Deficit. A teď je potřeba si říci, zda skutečně jsme si všichni vědomi tady v Poslanecké sněmovně, že pravděpodobně nastala chyba. A bylo by asi legitimní tu chybu přiznat. Já chápu, že z jeho pohledu dnes, když mu tam chybí 35 miliard, že to je velká částka, že už to není úplně zanedbatelné. O to více mě zarazilo jeho vystoupení v nedělních Otázkách, když řekl, že si s tím ale robustní rozpočet poradí. Takže proč to tedy děláme ve stavu legislativní nouze? Proč nevezmete tento krok zpátky? Proč neotevřeme legitimní parlamentní debatu nad tímto zákonem? My už jsme několikrát nabídli, a já bych tady chtěla ocenit i slova pana ministra Jurečky, který reagoval ve faktické poznámce, že je rád, že chceme debatovat. No tak pojďte debatovat. Pojďte debatovat! Pojďme se bavit zcela legitimně o tom, že se musí upravit tento valorizační vzorec pro rok 2024, 2025, 2026 a tak dále. Zároveň nerozumím slovům pana ministra Stanjury, který říká, že by to mělo obrovské dopady do rozpočtu. To opravdu vláda nehodlá s takto vysokou inflací vůbec nic dělat? Ale nic víc. To znamená, vláda musí mít hlavní cíl, aby snížila takto mimořádnou valorizaci. Také jsme se bavili o tom, že bychom měli asi odpovědět našim seniorům, proč vláda toto dělá jako první krok úplně ze všeho. Proč vláda nepřipraví balíček opatření, aby si pomohla do státního rozpočtu? Ale v tom balíčku opatření přece nemohou být jenom senioři. Jak to, že vás netrápí restituce? Proč to nevezmeme v jednom bloku? Ale nemůžeme to přece dělat retroaktivně. Další kroky, které jsou a na které jsem nedostala odpověď. Tak požádal už pan ministr Evropskou unii o 54 miliard? A já se ptám: 54 minus 35 miliard - ještě panu ministrovi zbude. Tak proč se tady o prvním kroku bavíme, že sebereme peníze našim důchodcům? A také už jsem to tady naznačovala. Pojďme jít příkladem. A pojďme být my ti první, kteří půjdou příkladem. A ne že my si tady přidáme peníze, protože prostě už jeden rok jsme to měli zmrazené. A logicky ta procenta jsou samozřejmě velmi navýšená. A když to porovnáte k těm seniorům, kteří opravdu mají velmi nízké důchody, tak musíte přece i vy sami uznat, že to je nefér. Proč tady nepřipravíte opatření na to, že je potřeba zredukovat počet členů vlády? Že prostě pan ministr pro evropské záležitosti určitě možná měl opodstatnění pro předsednictví. Ale teď? Vidíte ho někdo ve Sněmovně? Vidíte ho někdo nějak aktivně pracovat na nějakých úkolech? No, není tomu tak. A přece sháníme každou korunu. Naši senioři. A my jim vezmeme peníze. My jim zvedneme sociální služby, ale vezmeme jim peníze na jejich úhradu. Senioři musejí dojíždět za lékaři, za nějakou sociální službou nebo za některými aktivitami. My druhým dechem ústy pana ministra Válka říkáme, že prevence je základ, že přece chceme, aby naši senioři se dožívali co nejvyššího věku, pokud možno ve zdraví. A prosím, nejděme na to cestou, že prostě zaútočíme na ty nejslabší. Protože zaútočit na toho nejslabšího je snadná cesta, ale z mého pohledu ta nejhorší. Jak máme debatovat s vámi o stavu legislativní nouze, když z našeho pohledu o žádný stav legislativní nouze nejde? Není splněno ani jedno z těch kritérií. Pojďme se směle podívat našim seniorům do očí a řekněme ano, přehodnotili jsme to, sedneme k jednomu stolu. Vzhledem ke státnímu rozpočtu to musíme upravit pro další roky.
Další přihlášený s přednostním právem je pan předseda Radim Fiala, následuje pan ministr Jurečka.
Děkuji za slovo. Ale nebojte se, já jim napíšu, kde ji mají hledat. Úvodem mi dovolte jeden pokus o bonmot.
Nechci dál zdržovat.
Budeme pokračovat s faktickými poznámkami.
A děkuji také za tu vykonanou práci.
Ještě jedna faktická poznámka, pan poslanec Berki.
Proto si myslím, že školský logoped je lepší název než speciální pedagog a tak dál.
Děkuji. Děkuji.
A víte co, samozřejmě odborníci budou rozlišovat a budou vědět, ale já osobně přicházím do kontaktu především s rodiči a věřte tomu, že pro lid obecný, což většina rodičů je, to přídavné jméno nic neznamená. Pro ně je logoped jako logoped a já už přesně vidím, jak mi v ordinaci rodiče budou říkat: Proč nás posíláte k logopedovi, když my už ve škole k jednomu chodíme?
Další s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Hanzlíková a kolegy a kolegyně poprosím, aby se ztišili, aby paní kolegyně Hanzlíková mohla v klidu přednést svoji faktickou poznámku.
Děkuji za slovo. My se tady nebavíme o nové pozici, to je důležité si říct. Oni se doplňují, opravdu úžasně se doplňují a nikdy tam žádný problém nebyl. A oni teď byli nazýváni a jsou nazýváni školskými logopedy a skutečně to v praxi nedělá žádný problém.
Já jsem chtěl moc poprosit: ministerstvo mělo neutrální stanovisko. Já si pamatuji, že tady se strávilo desítky hodiny ohledně školských psychologů. Já myslím, že budeme hlasovat, nějak rozhodneme.
Děkuji.
Já si myslím, že už jsme tím strávili desítky hodin, ale teď když jsem to slyšela ještě z úst pana ministra Válka, mého jmenovce, vaším prostřednictvím, tak s tím naprosto souhlasím.
V té době to bylo jedno z opatření, byly tam dány další podmínky pro agentury, které musely splnit, a za mě tedy jednoznačně v té době to bylo velmi správně. Ale ukázalo se, že u legálních agentur práce tedy toto není již tak stěžejní.
Také děkuji a znova se ptám, jestli ještě někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě? Nikoho nevidím. Návrh na vrácení zákona garančnímu výboru nepadl, zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Navrátil. Takže já zagonguji. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Otevírám bod číslo 2, kterým je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr školství Vladimír Balaš.
Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odůvodnil předložený návrh novelizace zákona o pedagogických pracovnících a novelizace školského zákona. Návrh navazuje na programové prohlášení vlády, které se týká zejména - respektive ten návrh se týká zejména záměru posílit postavení ředitele školy jako manažera, podpořit začínající učitele, realizovat reformu profesní přípravy učitelů akcentující zejména jejich praktické dovednosti, a záměrem je rovněž garantovat kvalitní platové ohodnocení učitelů. Dovolím si nyní zmínit několik klíčových bodů tohoto návrhu. Další novelizační ustanovení se týkají vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky.
Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 128, což jsou ústní interpelace.
Na té včerejší mimořádné schůzi jsme se věnovali pouze jednomu bodu, a to byla novela zákona o České televizi a Českém rozhlase. My jsme tady vedli velice zajímavou debatu. Některé věci jsme si vyjasnili, k vyjasnění některých věcí ještě nedošlo. Ta volba je již vyhlášena. Zároveň jsme se bavili o tom, že bychom tyto zprávy tedy rádi schválili, abychom nedrželi Radu České televize, případně Českou televizi tady ve Sněmovně jako rukojmí. Padlo tady z úst našich i z úst naší předsedkyně Aleny Schillerové, že žádným způsobem nebudeme natahovat přijetí těchto zpráv, že pokud jsme se shodli na tom, že není naším cílem držet Radu České televize jako rukojmí, tak tyto zprávy schválíme během dvou minut. My k tomu máme nějaká oponentní stanoviska, která jsme již nahráli do systému, nicméně to nebude trvat dlouho, pokud se tady shodneme na tom, že tyto zprávy schválíme. To je ode mne vše.
Ještě si to zrekapitulujeme, jestli můžeme, pane poslanče. Tak prosím, jestli někdo další s návrhem do pořadu schůze? Návrh byl přijat.
Ale prosím jenom o nějaké upřesnění, kde ty kompetence jsou, jestli tam budou nějak společné, protože jsou na to i nějaká poradenská centra. A my zdravotníci víme, o čem mluvíme, když víme, že jsme neustále jednou nohou v kriminále.
Děkuji.
To znamená: na metodickém pokynu se na ministerstvu pracuje a není tam žádný název. Samozřejmě se nemůžou krýt kompetence a už vůbec nemohou vykazovat výkony - nezdravotničtí pracovníci a zdravotničtí pracovníci. Mezi tím je jasná linie, tu definuje zákon, definují ji samozřejmě i řekněme zdravotní pojišťovny a tak dále. A co se názvu týče, tam bylo stanovisko Ministerstva zdravotnictví neutrální, a jak se rozhodne Poslanecká sněmovna, jak se rozhodne Senát, to bude Ministerstvo zdravotnictví plně akceptovat a teprve to dodá do toho metodického pokynu.
To byla poslední faktická poznámka, vracíme se do obecné rozpravy a poprosím pana poslance Berkiho.
S dovolením nejdřív trošku zareaguji, vaším prostřednictvím, na kolegyni Berkovcovou. Co se týká ještě sociálního pedagoga, si dovolím trošku reagovat. Neověřuje se jeho financování.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Já už jsem si vše podstatné řekl, vyvolal jsem diskusi. Postup uznávání předpokladů odborné kvalifikace učitele nikomu, kdo ji ve skutečnosti nezískal, nelze akceptovat. Podobné ustanovení je ve srovnání s legislativou členských států Evropské zcela nestandardní a naprosto nesystémové. Vedlo by k mnoha negativním důsledkům, především k deprofesionalizaci učitelství jakožto regulovaného povolání, k jehož výkonu je třeba nejprve splnit stanovené kvalifikační předpoklady. Dalším negativním důsledkem může být, že původní zájemci o studium učitelství na vysoké škole raději zvolí jiný obor, protože budou moci kdykoliv nastoupit do školy jako učitelé i bez pedagogického vzdělávání.
Nebudu vás nějak, ctěné kolegyně a kolegové, zdržovat. Seznámím vás velmi stručně s výsledky včera proběhlých voleb. V prvním kole volby byl zvolen kandidát Oldřich Vágner a volba tím končí. V prvním kole volby byl zvolen kandidát Tomáš Řehák a volba tím končí.
A já otevírám dnešní první bod, kterým je Ještě se jenom zeptám, mám tady faktickou poznámku pana poslance Letochy, ale předpokládám, že to je omyl, tak vás odmazávám, ano? Pane ministře, máte slovo.
Děkuji mnohokrát, vážená paní místopředsedkyně. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak bylo zmíněno, výbor pro sociální politiku jako garanční výbor projednal tento tisk ve zkrácené lhůtě 40 dnů. A nyní mi dovolte, abych vás seznámila s usnesením výboru pro sociální politiku číslo 84 z 23. schůze ze dne 17. ledna 2023, které zní: Tolik text usnesení. A nyní k přijatému pozměňovacímu návrhu pana poslance Kaňkovského, kde se v zásadě jedná o dvě úpravy. Ta jedna, jednoduchá, spočívá v posunutí účinnosti z původně zamýšleného 1. ledna 2023 na 1. července 2023 a druhá změna se týká agentur práce, u kterých se navrhuje zrušení jejich povinného pojištění pro případ úpadku. Tady si myslím, že je důležité podotknout, že základní regulace agentur práce zůstává v dnešní podobě, a nadále tedy musí mít pro svoji práci povolení, ke kterému potřebují mimo jiné doložit odbornost, složit finanční kauci a další náležitosti. V části druhé, to je změna zákona o zaměstnanosti, obsahuje samotné vypuštění úpravy povinnosti agentur práce sjednat pojištění pro případ úpadku a postupu Úřadu práce České republiky v případě, že agentura tuto povinnost pojištění nesplnila.
Budu reagovat na reakce. Bylo to podáváno ale tak, že ty výhrady jsou minimální. A hlavně reaguji na tu takzvaně nebezpečnou zkratku. Za mě si nemyslím, že to je nebezpečná zkratka. Samozřejmě základem stále je, že to musí být vysokoškolsky vzdělaný člověk. Jenom bych úplně neřekl, když tady byl ten daný příklad, že když budu mít kvalifikovaného hudebkáře a vedle toho nekvalifikovaného matikáře, že musím vzít toho hudebkáře.
Dále s faktickými poznámkami je přihlášena paní poslankyně Zajíčková, pan poslanec Berki a pan poslanec Havel.
Ano, jsou tam momenty, body, ke kterým můžeme mít různé názory, viz například to, zdali je dobře, že se učitelské povolání otevírá i magistrům s nepedagogickým vzděláním. Ale to už myslím, že tady to hodně zaznělo. Já bych se třeba zrovna konkrétně tohoto vůbec neobávala, naopak v tom vidím pro naše školství velkou příležitost , jak se stát pro děti atraktivní.
Také děkuji. Další s přihláškou je pan poslanec Berki.
V takovou chvíli si myslím, že má mít právo ten ředitel možnost si vybrat i jinak, nejenom podle kvalifikace, přestože tu kvalifikaci považuju za velmi důležitou.
Pane poslanče, prosím.
Školská legislativa, zákon o pedagogických pracovnících, nezná nic, jako je pojem aprobace. On musí zaměstnat kvalifikovaného učitele. To je přesně to, co tady kolega Berki zmiňoval.
Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Výborný a pan poslanec Vondrák. Pane předsedo, prosím.
To je první důležitá podmínka, která tam je daná navíc, a je potřeba to připomínat. To znamená, neotevíráme školy komukoliv, komu se zamane.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Myslím si, že prstenec kolem Prahy teď bude žádat o investice do škol tak, aby se mohly nové školy postavit, ale v těch školách musí být učitelé, musí být připraveni, musí být schopní, a já tvrdím, že existuje mnoho odborníků, kteří sice neučili, ale mají své životní zkušenosti, které mohou přetavit do toho, že budou dobrými učiteli, takže zkusme jim dát šanci. Takže je to dle mého názoru konsenzus a dle mého názoru má šanci být trvalým.
Prosím, paní poslankyně.
Takže nechtěli jsme to takto rozvolňovat, a proto se tam dala ta podmínka, že do tří let musí mít uzavřené pedagogické vzdělání.
Také děkuji.
Takže v tomto ohledu děkuji za umožnění vystoupit a poděkovat, že jsme aspoň v něčem našli shodu.
Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Ryba. I telefonické rozhovory poprosím do předsálí.
Já se omlouvám, že jsem předtím přetáhl ten čas, tentokrát ho určitě ušetřím. Já chci říct jednoznačně, že tuto novelu podpořím, protože se mně líbí.
Poslední s faktickou poznámkou je zatím přihlášen pan poslanec Mašek. Děkuji, to byla zatím poslední faktická poznámka. A k řečnickému pultíku zvu pana poslance Raise.
A druhý pozměňovací návrh, který jsem dal sám, je pozměňovací návrh číslo 1442, který se týká problematiky kvality vzdělávání logopedů. Z mého pohledu je zde několik momentů, na které opozice i veřejnost právem upozorňuje a které nejsou v pořádku. A domnívám se prostě, že platí pár takových tezí.
Moc vás prosím, jestli byste se mohli utišit a případně přenést své diskuse do předsálí.
Já tady říkám jakési zobecnění starce na základě třicetiletých zkušeností, myslím tedy vyučujícího starce, tak možná, že by to stálo za to, to i slyšet.
Děkuji za slovo ještě jednou. A jak už bylo řečeno, proti tomu se postavila i celá řada školských organizací. Původní návrh byl doplněn tak, aby se týkal i učitelů a dětí v mateřských školách. Jelikož se tato právní úprava na Slovensku osvědčila, navrhuje se implementovat ji i do české legislativy.
Děkuji. Já jenom zareaguji na pár témat, která tady zazněla. Nicméně bych chtěla říct, že si všichni uvědomujeme, že je to velmi důležitá a velmi přínosná role v každé škole. V souvislosti s covidem a vůbec v souvislosti s dobou, ve které žijeme, tato pozice je velmi významná a školám může pomoci. A poslední, to je ten školský logoped.
V souvislosti s realizací reformy přípravy učitelů a učitelek v Česku je nově definována pozice provázejícího učitele jako klíčového prvku zvýšení kvality pedagogických praxí. Nově je definována také činnost třídního učitele. Vzpomínám si, kolegyně, kolegové, když jsem v roce 1999 začal učit, jak toto je chybějící věc. Velmi důležitá část tohoto návrhu se týká platů pedagogických pracovníků. Zde už se tady vidím předběžně hlásí pan kolega Výborný, ale v seznamu už teď je vidět mnoho dalších kolegů, kteří k tomuto tématu rozhodně nejenom mají co říci, ale mají také úplně konkrétní návrhy. Dovolte mi, abych na závěr vám poděkoval za pozornost a pan ministr Balaš vás tímto žádá o podporu tohoto návrhu.
Návrh v prvém čtení jsme přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu.
Za druhé, diskuse se vedla nad dvěma body. Největší diskuse se paradoxně vedla kolem názvu pozice školského logopeda. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dal kladné stanovisko k těmto pozměňovacím návrhům: číslo sněmovního dokumentu Tento dokument rozšiřuje institut provázejícího učitele i na účastníky DVPP - dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Děkuji a já otevírám obecnou rozpravu, do které mám s přednostním právem přihlášeného na základě zmocnění poslaneckého klubu SPD pana poslance Zdeňka Kettnera s přednesením stanoviska klubu, a já požádám tedy pana poslance, aby se ujal slova.